Takže dámy a pánové, mé stanovisko je zcela jasné. Budu hlasovat pro vládní návrh, nebudu hlasovat pro návrh pana kolegy Hamáčka.
Já děkuji panu poslanci Votavovi a nyní poprosím řádně přihlášeného pana poslance Grospiče, kterému se tímto omlouvám za tu faktickou poznámku. Po včerejším ujasnění ve vedení Poslanecké sněmovny i ve faktické poznámce se dá předložit procedurální návrh - to pro kolegy. Děkuji panu poslanci Grospičovi a eviduji jeho návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní bychom přistoupili k rozpravě. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášenou paní poslankyni Váhalovou. Faktická poznámka neplatí, děkuji. Mám zde do rozpravy přihlášeného pana starostu Hověžáka. Děkuji. Takže, pane starosto, máte slovo.
Vážená vládo, vážený předsedající, vážené poslankyně, poslanci, přeji vám pěkné odpoledne. Jsem vám velmi vděčný, že jste svolali mimořádné jednání Poslanecké sněmovny k událostem, které se dějí ve Vlachovicích-Vrběticích. Nechci politizovat události posledních dnů. Po prvním výbuchu 16. října jsme byli všichni vystrašení. Riziku opakování tragédie jsme se spolu se svými kolegy starosty z okolí snažili předejít. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, abychom věděli, co se vlastně stalo. O to děsivější bylo to, že se to opakovalo. Z areálu přišel výbuch druhý, který měl dopad na občany o to horší. V těchto dnech se areál kompletně zajišťuje, ale munice není odvezena. Namísto přípravy Vánoc pociťujeme strach o rodiny a své domovy. Připomínám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy, to však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku nás občanů. Po těchto událostech jsem přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen. Chtěl bych proto vládu požádat, aby zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Žádám, aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice dočasně zajištěna státem, delaborována a odvezena. Chtěl bych rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě bych si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale to jistě není možné. Svátky u nás prožijeme ve strachu a je nepochybné, že si zasloužíme náležitou omluvu. Přivítal jsem proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné. Nechci vyvolávat žádnou paniku, ale žádám jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů státu a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Jsem připraven spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s vámi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se nám tohoto společného úkolu podařilo dosáhnout. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě vyslechli, a požádat vás o přijetí takového usnesení, které by bylo jasným vzkazem našim občanům. Současně věřím, že takové usnesení Poslanecké sněmovny ani vláda ani žádný jiný orgán státu, včetně orgánů činných v trestním řízení, nevezmou na lehkou váhu. Na úplný závěr mi dovolte, abych co nejupřímněji poděkoval všem příslušníkům složek integrovaného záchranného systému, kteří se starají o naše bezpečí. Děkuji vám za pozornost.
Eviduji jednu faktickou poznámku.
Doufám, že to nepovede k tomu, aby u nás vznikaly soukromé armády. Mnozí z nás dostali včera a předevčírem do mailů dopis jisté občanky z Vrbětic. Já bych z něj ocitoval aspoň dvě věci a rád bych, kdyby mi bylo odpovězeno. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny, si vybírali zboží. Já prosím o zodpovězení těchto informací.
Mám zde další faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan poslanec Jiří Koskuba. Máte slovo, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, po mně vás bude hovořit řada, ale já vás chci upozornit.
My teď na rok zase změníme pravidla.
Ty pozměňovací návrhy tady už byly zmíněny, takže už bych na to s dovolením krátce navázal. Jedná se o zakázky na právní služby.
Prosím, máte slovo k faktické poznámce.
Jsem rád, že i v opoziční straně TOP 09 na to nejsou zřejmě stejné názory.
Děkuji i za dodržení času.
Ono to bylo až 18. listopadu. Tak to bych chtěl opravit. Paní ministryně říkala, že to nemusí být v zákoně.
Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Souhlas.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji. Stanovisko záporné.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko je záporné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko záporné.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Blížíme se ke konci.
Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Je to bod Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím. Prosím, pane poslanče.
Pěkné - teď nevím co, už odpoledne. U mě je to naopak.
Budeme pokračovat v diskusi o vládním návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pardon, pane poslanče, nejprve paní zpravodajka na mě živě gestikuluje.
Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jako poslední je pozměňovací návrh pod písmenem G - poslanec Luzar.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Nebude nikdo vystupovat za hospodářský výbor? Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče máte slovo. Děkuji a registruji přihlášku do rozpravy pana poslance Zahradníka.
Připomínám definici dotčené veřejnosti a připomínám také i její legitimaci podávat žaloby v průběhu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Připomínám, že podle navrhovaných paragrafů v daném zákoně má tato dotčená veřejnost významnou legitimaci, je totiž oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu proti rozhodnutí příslušného úřadu. Veřejný zájem je něco, co je jedním z nejvýznamnějších politických úkolů v různých stupních samosprávy. Já jsem v územní samosprávě angažován již 24 let. Ale vždycky jsme měli jeden z velkých úkolů stanovit, co to je veřejný zájem, jaké stavby, jaké záměry jsou ve veřejném zájmu. Nezastírejme si, že stanovený veřejný zájem také rozhoduje i o cenách pozemků, o možnostech realizace záměrů. Zatím ve stávající legislativní úpravě má tuto legitimaci nejvyšší státní zástupce a veřejný ochránce práv. Dalším významným aspektem je odkladný účinek podaných žalob. Aby tento developer připravoval svůj záměr, musí k tomu vynakládat už při samotné přípravě finanční prostředky.
Prosím, pane poslanče.
Příkladem je operační program VPK, kde ÚOHS řekl: ne, nejde to přes fakulty, musí to jít přes univerzitu.
Prosím k mikrofonu panu poslance Blažka.
A já vás ubezpečuji, že v případě různých problémů je žádný metodický pokyn nezajímá.
Děkuji, paní předsedající. Je to o přípravě.
Prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Karamazova. K faktické se připraví pan poslanec Beznoska. Prosím, vaše dvě minuty.
To, co říká, je naprostá pravda. Já si dovolím oponovat kolegovi Zlatuškovi. To není obava hypotetická, ta skutečně je. Zkuste se nad tím zamyslet. Je to dobrá věc, která pomůže fakultám a zřejmě i jiným organizacím.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, velmi krátce. Se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsem se potýkal posledních osm let prakticky. Užil jsem si to s plnou parádou včetně radosti s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.
Prosím k mikrofonu zatím poslední faktickou pana profesora Zlatušku.
Neplédoval jsem zde pro nakupování předražených věcí. Zásadní věc je, že je zbytečné přijímat změny zákonů tam, kde nejsou potřebné.
Prosím, máte slovo.
Nejsem ochoten přijmout argument, že v České republice jsme větší zloději a korupčníci než po celé Evropě.
Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, máte slovo. Poprosím Sněmovnu o klid, abych slyšela vaše návrhy. Počkáme tedy, než se Sněmovna zklidní.
Dále bychom hlasovali jako druhý bod pozměňovací návrhy pod písmenem B. Jsou z usnesení hospodářského výboru. Ty bychom hlasovali odděleně podle jednotlivých bodů. Dále bychom hlasovali za šesté pozměňovací návrhy pod písmenem C. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem D. To jsou návrhy pana poslance Vyzuly. Za deváté pod písmenem E, pan poslanec Hovorka. Za jedenácté pozměňovací návrhy pod písmenem F, poslanec Vácha.
K proceduře se hlásil pan poslanec Bendl.
Paní navrhovatelka říká, že chce hlasovat nejprve o poslaneckých návrzích, potom o výborových. Já bych to spíš viděl nejdřív o výborových, pak o poslaneckých, ale dobře. Tohle akceptuji. Takže bych prosil, jestli by to šlo tímto způsobem.
Tak jsem o něm dal hlasovat. Souhlasíte s tím takto? Nebo má někdo námitku? Rozumí každý, o čem hlasujeme? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh procedury byl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat. Pardon, pan poslanec Bendl má problém. Pane poslanče, možná jsem natvrdlý, ale vůbec vám nerozumím.
Ještě jednou speciálně pro vás.
Můžeme tak učinit v případě, že nevznikne námitka. Není proti tomuto postupu předsedajícího námitka? Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. Kdo je proti? Tento návrh jsme přijali a legislativně technické úpravy, tak jak je načetla paní zpravodajka, budou přijaty. První byl pan poslanec Adolf Beznoska, po něm pan poslanec Petr Kudela a další.
Děkuji za slovo. Čili změny: První dva návrhy byly očíslovány. V písmenu a) bylo slovo "trávního" nahrazeno slovem "travního". V písmenu d) byla za slovem "souhlasů" vložena čárka a čárka za slovem "rekultivací" byla zrušena. V písmenech h) a i) bylo slovo "evidenci" nahrazeno slovem "evidence".
Děkuji, pane předsedající. Projednáváme pouze zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu, tak proč by ho to mělo zajímat. A teď bych chtěl říct, že tento návrh zákon byl velmi podrobně projednán. Za to jsem chtěl velmi poděkovat. Ten pozměňovací návrh zjednodušeně říká, že nechceme, aby se převáděly kompetence z obcí, jichž se vynětí ze zemědělského půdního fondu týká, na obce jiné. Moc prosím, aby bylo umožněno o tomto návrhu hlasovat.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Kudela. Má někdo něco proti tomuto postupu předsedajícího? Nemá. Já tedy zahájím hlasování o legislativně technické úpravě, abychom ji přijali tak, jak ji navrhl pan poslanec Kudela. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.